Hezký den. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji vám krásný den a děkuji vám za slovo. Kromě informace ohledně konkrétních opatření, kterými se zabývá jak krizový štáb na úrovni celostátní, tak kalamitní štáby na úrovni krajů, zde rovněž zaznělo, že budou zapotřebí také legislativní opatření. Předložený návrh novely lesního zákona je legislativní reakcí na největší kůrovcovou kalamitu za poslední století. Jejím cílem je zefektivnění boje proti kůrovci. Zkušenosti z praxe poslední doby totiž ukazují, že některá ustanovení zákona, která v běžných podmínkách plní svůj účel, se za současného stavu stávají překážkou pro účinný zásah proti kůrovci. Navrhujeme proto nově do zákona zakotvit kompetence Ministerstva zemědělství, které umožní rozhodnout o nezbytných opatřeních odchylných od běžného postupu podle lesního zákona. Využití tohoto zákonného zmocnění je výslovně vázáno na mimořádné situace mající charakter kalamit ať už regionálního, nebo celostátního významu. Rozhodnutí o odchylných opatřeních bude prováděno formou opatření obecné povahy, které umožní na mimořádnou situaci reagovat efektivně, ale hlavně v reálném čase. Je totiž prakticky vyloučeno, aby byla taková opatření ukládána formou správního rozhodnutí s počtem účastníků v řádu stovek tisíc. Vedení správního řízení s velkým počtem účastníků a jejich neurčitým okruhem by trvalo několik týdnů, či dokonce spíše měsíců, a my potřebujeme reagovat okamžitě. Opatření obecné povahy nabude účinnosti dnem, kdy ho Ministerstvo zemědělství vyhlásí. V zájmu zachování práva na spravedlivý proces zůstává zachována možnost přezkumu jakožto opravného prostředku zakotveného ve správním řádu. Dámy a pánové, konkrétně se odchylná opatření stanovená Ministerstvem zemědělství formou opatření obecné povahy budou týkat těchto konkrétních oblastí: V případě nedostatku reprodukčního materiálu vyhovujícího platné právní úpravě umožníme vlastníkům lesa dočasně zalesnit i dostupným reprodukčním materiálem bez ohledu na současné požadavky na kvalitu a původ reprodukčního materiálu lesních dřevin. Tady bych chtěla důrazně upozornit, že takovéto výjimečné rozhodnutí bude garantováno jednak Ministerstvem zemědělství jako ústředním orgánem a bude podloženo odborným posouzením Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů jako znaleckým ústavem. Cílem je zamezit degradaci holin z hlediska větrné eroze, tak aby rozsáhlé plochy nebyly vysušovány. Využití tzv. přípravných dřevin umožní rozčlenění holin na menší plochy, na kterých budou postupně přípravné dřeviny odstraňovány, a následně budou plochy zalesňovány dřevinami, které budou splňovat požadavky na reprodukční materiál. Dále umožníme prodloužení termínu pro zalesnění holin. Tohle se jeví jako nezbytné zejména na větších holinách o velikosti několika hektarů, řádově desítky hektarů, mimořádně i stovky hektarů, kde zákonnou dobou pro zajištění porostů je v současné době pět let, a to nelze splnit. Dosavadní způsob prodloužení tohoto termínu na individuální žádost vlastníka se v současných podmínkách jeví jako nedostatečný. V praxi jde například o upuštění od zajišťování a evidování výskytu škodlivých činitelů a od povinnosti preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů.
Kdo je proti? Návrh byl přijat, pevně jsme zařadili na 12. hodinu. To byly všechny návrhy. Přistoupíme k zařazeným bodům. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Prosím.
Ten sem doputoval někdy na začátku minulého roku. Jde zejména o pozměňovací návrh, kterým se navrhují snížit navržené výše pokut za přestupky v oblasti znalecké činnosti. Vždycky platí, a judikatura to potvrzuje, že sankce nesmí být v žádném, jednom jediném konkrétním případě likvidační. To je jenom moje poznámka. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. Chtěl bych požádat o větší klid v sále, abychom řečníky slyšeli. Nicméně paní zpravodajka bude určitě chtít vystoupit, takže prosím.
Milé kolegyně, milí kolegové, budu velmi stručná, protože těch pozměňovacích návrhů je asi 110 jenom v tom komplexním, takže věcně jsme je propojili tak, aby měly souvislost a mohly se hlasovat některé z nich současně. Pokud nikoliv, tak bych jela tu proceduru tak, jak ji máme připravenou. Doufejme, že se nám podaří schválit navzdory tomu kvalitní normu.
Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek.
Děkuji za slovo. Důvod je jednoduchý.
Děkuji za návrh.
Když říkal, že mu došla myšlenka, nejdřív mu nedošla, pak mu došla, a já se musím tedy přiznat, že opravdu ta došlá myšlenka mě velmi zaujala. Já tomu fakt nerozumím. Tady běhají nějací neběžní, nenormální občané v tomto státě? Já bych fakt chtěl vědět, co tím myslel, protože ta myšlenka mi opravdu unikla.
Nyní faktická poznámka, pan poslanec Staněk.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevím, jestli jsem běžný nebo normální nebo nenormální člověk, ale to nechám na posouzení jiných. Ale každopádně na pana předsedu Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího. Jako běžný normální člověk jsem schopen si elektronické daňové přiznání podat už třetí rok. A stačilo k tomu si založit datovou schránku fyzické osoby.
V tuto chvíli není nikdo přihlášen do obecné rozpravy. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Já vám děkuji.
Já si dovolím tuto ctihodnou Sněmovnu oslovit opačně. Z těchto důvodů si dovolím požádat tuto Sněmovnu, aby zamítla tento poslanecký návrh a věnovala svoji pozornost připravovanému vládnímu návrhu.
Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 108, přihlášeno je 158 poslanců, pro 104, proti 53, návrh byl přijat. Dovolte mi přečíst několik omluv. Poprosím pana poslance Petra Dolínka, aby návrh uvedl.
Dovoluji si tento návrh zákona, nebo změny zákona předložit jakožto reakci na reálnou situaci, která se bohužel děje v oblasti silniční dopravy nejenom v Praze, ale ve všech místech České republiky, kde jsou prioritní pruhy. Tyto pruhy v Praze za posledních sedm let začaly tvořit páteřní síť rychlé dopravy mimo kolejovou dopravu. Nicméně jak bylo zjištěno měřením například v Praze od Technické správy komunikací, tak takřka 70 % řidičů, kteří využívali tento pruh, ho využívali v rozporu s tím, že by měli právo ho použít. Já samozřejmě nerozporuji to, že u každého takovéhoto vyhrazeného pruhu je potřeba se podívat na jeho účelnost. Bohužel v tuto chvíli obecní policie nemůže na místě uložit pokutu, a tím vyřešit vlastně ten případ s tím, kdo neoprávněně užívá tento pruh.
Řekl jsem asi všechno, ty tři důvody jsem zmínil. Takže potom poprosím o podporu toho návrhu, který později přednesu.
Přečtu ještě omluvu. Já tedy zahajuji všeobecnou rozpravu.
Asi před takovými čtyřmi pěti lety pan ministr Brabec odvolal ředitele Správy Národního parku Šumava Jiřího Mánka za to, že s kůrovcem bojoval. To je ta dvojznačnost, to je ta dvojí tvář, to je ta licoměrnost, které jsme tady svědky. Já jsem ve svém minulém vystoupení naznačil, že můj návrh bude mít tři části. Opět s termínem do čtyř měsíců od přijetí tohoto usnesení. Opět tedy s termínem do čtyř měsíců od přijetí tohoto usnesení. To je tedy můj návrh, který předám v písemné podobě panu zpravodaji.
Pane poslanče, já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v této fázi projednávání.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Žádá Ministerstvo zemědělství o Žádá Ministerstvo zemědělství o předložení v bodu
To se navrhuje zrušit, aby tedy bylo možné ten peněžitý vklad udělat i jinak než složením na bankovní účet, a to právě u toho notáře. Upravuje se hlasování per rollam, upravuje se zákaz konkurence, zjednodušuje se založení družstev. Druhý tematický okruh potom představuje zajištění větší transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev, zejména v situacích, kdy členem jejich voleného orgánu je nikoliv fyzická, ale jiná právnická osoba. Proto se navrhuje, aby u takové právnické osoby, která je členem orgánu, bylo vždy dohledatelné i to, která konkrétní fyzická osoba, která za takovou právnickou osobu jedná, je tedy tou osobou vykonávající fakticky tu činnost, za kterou lze případně volat k odpovědnosti. Řešení problematiky takzvaných neaktivních společností, to je další věc, na kterou se reaguje. Jedná se o společnosti, které formálně jsou stále zapsány v obchodním rejstříku, ale fakticky nevyvíjejí žádnou činnost. Ono to souvisí s tím, že zpravidla tyto společnosti nezakládají příslušné dokumenty do Sbírky listin obchodního rejstříku, ale velmi často mohou být tyto společnosti zneužity i k různým protiprávním jednáním. Odstraňují se dále některé nedostatky v transpozici směrnic Evropské unie. Realizuje se propojení obchodního rejstříku s ostatními obdobnými registry jiných členských států. Zakotvuje se problematika předkupního práva společníků, a tak podobně. Nicméně troufám si tvrdit, že nic, co by bylo zbytečné, v tom návrhu zákona v zásadě není.
Prosím.
Já doplním stručně pana ministra. Opravdu se jedná o návrh zákona, který je poměrně objemný, v tom úplném znění má asi 180 stránek legislativního textu. Na každé stránce téměř je nějaká změna. Jde o tu zmíněnou třetinu zaměstnanců v dozorčích radách podniků, které mají nad 500 zaměstnanců, které mají nějakou veřejnou účast. Vztahuje se to samozřejmě i na obchodní společnosti, které jsou ovládány samosprávou.
Děkuji. Mnoho poplatníků daně má proto problém v tomto krátkém intervalu zkompletovat všechny potřebné doklady, které potřebuje pro vyplnění svého daňového přiznání. Dalším problémem stávajícího systému je nízká míra elektronicky podaných daňových přiznání. Vysoký počet papírově podaných daňových přiznání zbytečně zatěžuje pracovníky správce daně, a tím i zvyšuje nároky na státní rozpočet. Hlavními výhodami elektronického daňového přiznání je minimalizace chyb spojených s manuálním vyplňováním a kontrolou, umožnění lepší komunikace s úřady či jednodušší sledování stavu zpracování. Tento návrh nově prodlužuje současnou tříměsíční lhůtu pro podání daňového přiznání o jeden měsíc v případech, kdy daňový subjekt podává daňové přiznání elektronicky. To přináší občanům pozitivní motivaci pro větší využití elektronických daňových přiznání, zároveň nepřináší žádná negativa pro stávající poplatníky, kteří nechtějí využít možnosti elektronického podání. Návrh tak přináší osobám podávajícím daňové přiznání pozitivní motivaci pro využití elektronické formy podání a zároveň umožňuje osobám, které zvládnou vyplnit daňové přiznání, stihnout podat přiznání včas i bez nutnosti využití daňového poradce. Návrh by měl současně snížit náklady státu spojené s výběrem daní a pomoci snížit chybovost podaných daňových přiznání. Zaměstnanci finančních úřadů tak budou moci v průběhu dubna provádět úkony, na které jsou zvyklí, včetně kontrol papírových přiznání. Zvýšeným počtem elektronických podání by se měla snížit náročnost práce zaměstnanců finančního úřadu. Návrh nepřináší žádné zásadní změny. Například ve Velké Británii je standardní lhůta pro podání daňového přiznání sedm měsíců po skončení zdaňovacího období, pro elektronické daňové přiznání je ovšem lhůta celých deset měsíců. Daňové přiznání lze podat již pouze elektronicky v Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Nizozemí, Rumunsku, Řecku, Slovinsku či Španělsku. Novela má potenciál výrazně zrychlit administrativu, snížit náklady a zjednodušit archivaci. Elektronická forma navíc výrazně snižuje chybovost. Již dříve návrh podpořila Komora daňových poradců České republiky a Česká advokátní komora. Pro tento konkrétní návrh ohledně prodloužení elektronického daňového přiznání, jeho termínu, hlasovalo 57 ze 70 přítomných senátorů, a to ze všech senátorských klubů. Účinnost zákona je nastavena tak, aby byl dostatek času na přípravu potřebných změn i případnou úpravu v rámci například některého daňového balíčku. Urychlené přijetí také řeší některé výhrady vlády. Na základě těchto zmíněných argumentů vás žádám o podporu této poměrně jednoduché změny, která může usnadnit život a ušetřit peníze mnoha obyvatelům České republiky i státní správě.
Já vám také děkuji.
Bohužel základním nedostatkem tohoto poslaneckého návrhu je absence široké diskuse dotčených navrženou změnou. Lze konstatovat, že návrh zákona v předložené podobě rozhodně otevírá téma, o kterém je vhodné odborně diskutovat, a sleduje směr, který je žádoucí a podporující elektronické podávání daňových přiznání.
Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké odpoledne přeji.
Vaši námitku jsem zaregistroval.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vy jste nepředložili ani jeden věcný argument proti tomu zákonu. Není vůbec žádná výhrada, která by věcně říkala, co je na tom návrhu špatně, jenom říkáte, že to nebylo dostatečně prodiskutováno. Přiznám se, že ten váš argument vůbec nechápu. Tady je jednoduchá změna, která zlepšuje postavení plátců daně a stejně tak snižuje administrativní náklady státu. A místo toho, abyste ho jednoduše schválili, tak ho tady nepochopitelně chcete zamítnout.
Další faktická poznámka, pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Nacher.
Jinak samozřejmě možnosti jsou a uvidíme, jak se k tomu samozřejmě postavíte.
Teď nebudu pouze na Piráty, ale i na kolegu z TOP 09, kteří v Praze vládnou, tak já vám řeknu statistiku. My jsme jako opozice navrhli 14 bodů a víte, kolik nám jich prošlo? Tak začněte nejdřív u sebe a pak si můžete stěžovat.
Mám další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Válek.
Děkuji. Je absurdní, abych vystupoval k problematice, které v podstatě vůbec nerozumím. Tak fakt, pojďme se bavit seriózně a rozumně, jestli je to ku prospěchu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil reagovat na některá vystoupení, která tu zazněla ve faktických poznámkách. Protože skutečně bych se rád vrátil zase k ratiu celé téhle záležitosti, tohoto poslaneckého návrhu. Nemyslím si to. Důvodem i v této záležitosti je to, že skutečně v tuto chvíli nedokážeme odhalit všechny případné důsledky této změny, která se jeví na první pohled velice jednoduše. Proto se domnívám, že skutečně je potřeba, aby tato Poslanecká sněmovna měla předložené široké spektrum vládního návrhu, který skutečně bude garantovat, že nedochází k určité změně, protože tento zásah do daňového řádu je významná změna. A skutečně je potřeba, aby byla vzájemně provázaná. A skutečně se těším na vládní návrh, který, tak jak bylo slíbeno, zde bude předložen a budeme mít možnost v rozpočtovém výboru a v ostatních toto řádně projednávat.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl poprosit, pokud chcete opravdu podnikatelům pomoci, tak nic neměňte! Ale je to potřeba změnit k nějakému jednomu datu, aby to podnikatelé mohli načíst v jeden den, aby nemuseli neustále sledovat, co se mění, co se změnilo, co budou zase muset, protože to je to nejhorší, co se děje.
Nepěstujeme už 20 metráků, pěstujeme 100 metráků, máme všechno vyšlechtěné, pšenici, kukuřici. Byl tam vědec, který měl navrtané sondy v trávníku a zjišťoval rychlost úbytku vláhy ke vztahu k našim zemědělským moderním postupům. Hlubokou orbou vyhodíme poslední zbytky vláhy a ta vláha je za pár hodin ve výparu a výpar je odnesený mimo území České republiky. Já jsem se úplně začervenal, že jsem to nikdy neslyšel, ani v televizi, ani v novinách, ani v žádné odborné debatě. A ta otázka zněla, jestli vím, kolik procent vody, která napadne za rok, kolik vody nepropadne korunami stromů. Vážení a milí, když se podíváme a uděláme si tu bilanci s tou vodou, je to úplná katastrofa. Podle všech dostupných údajů se uvádí, že Česká republika má největší procento zorněné půdy v Evropě. Ale pozor, to není všechno. No jaká může být situace? Vážení a milí, je to všechno o vodě. Voda nebude.
Tak máte vaše dvě minuty, prosím.
Milé kolegyně, vážení kolegové, reakce na předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. Přece nemůžeme myslet vážně to, že tam, kde se oře, tak tam je to špatně, že se zvyšuje výpar a že degradujeme půdu. Přesně obráceně.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Protože tato kůrovcová kalamita, já jsem před několika měsíci použil to srovnání, které si novináři velmi rychle osvojili, že to je kůrovcová kalamita největší od dob Marie Terezie. Logicky. Protože před Marií Terezií nikdy nebylo v České republice tolik smrkových monokultur, nebo v Československu, nebo řekněme v českých zemích, jako jich je teď. Takže na tento průšvih bylo zaděláno poměrně dlouho. Protože je jasné, že nikdo z nás, ani z těch největších odborníků, nemůže vědět, co nakonec zabere. Že i my bychom tam měli nějaké další komentáře, další připomínky, ale jsme přesvědčeni, že to je krok dobrým směrem. A Ministerstvo zemědělství má zájem ten návrh opatření obecné povahy diskutovat s námi a také s vlastníky, protože, paní kolegyně Oborná to dobře ví, je z Vysočiny, a jenom na Vysočině je zhruba 50 tisíc malých vlastníků lesa.
Děkuji vám. Z přítomných 178 pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Ano. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Garanční výbor zaujal stanovisko kladné. Jde o můj pozměňovací návrh.
Ano. Návrh byl přijat. Další návrh? Tak, můžete. Návrh byl přijat. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Počet přihlášených je ustálen. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Nevím, jestli pan ministr chce s přednostním právem teď reagovat.
Vezměte si příklad vazebního řízení.